Vystoupení pana zpravodaje ještě přivedlo pana kolegu Hegera k faktické poznámce. Paní kolegyni Nytrovou poprosím o posečkání.
Děkuji. Ta poznámka, že peníze tam jsou, možná trošku nechtěně podsouvá představu, že ty peníze tam jsou ve státním rozpočtu. Ony tam jsou proto, že ten návrh se týká organizací, které platí lékaře nikoliv ze státního rozpočtu.
Připraví se pan poslanec Miroslav Opálka. Děkuji paní poslankyni Nytrové za její vystoupení. Nyní vystoupí pan poslanec Miroslav Opálka, připraví se paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Pane zpravodaji, vaši přihlášku registruji a máte slovo v podrobné rozpravě.
Z důvodu implementační lhůty směrnice do 19. července 2015 se navrhuje účinnost zákona dnem jejího vyhlášení.
Není tomu tak. Není ani žádný návrh, který bychom měli podrobit hlasování, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Oba aktéři zůstávají na místě, protože bodem číslo 5 je
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi je předkládán z důvodu transpozice směrnice o dodávání pyrotechnických výrobků na trh a prováděcí směrnice, kterou se zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků. Předkládaný zákon tak představuje komplexní úpravu v oblasti pyrotechnických výrobků, který je v současné době upraven různými právními předpisy. Touto novelou se zákon přizpůsobuje požadavkům bruselské Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní. S uplatněnými pozměňovacími návrhy souhlasím.
Nemusíme o ničem hlasovat. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
V tuto chvíli avizuji, že v podrobné rozpravě rovněž načtu některé legislativně technické a jiné úpravy.
Děkuji, pane zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravou podrobnou.
To je k této věci. A musím říci, že návrh paní poslankyně Kovářové je velmi inspirativní.
Pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu poslanci Komárkovi. Naštěstí se bavil jenom o politicích, nikoliv o političkách. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura.
To znamená, nějaký grafik, malé grafické studio dostane za úkol zalomit text, dát to do nějaké grafické podoby a podle tohoto návrhu zákona i on bude trestán. A k tomu, co říkal pan ministr. A to já považuji za problematické v tom návrhu zákona. To určitě ano.
Prosím, pane ministře.
To je samozřejmě zajímavé pro debatu, ale nemyslím si, že to je zase úplně fatální záležitost.
Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Kovářová.
Pan ministr otevřel rozpravu k této věci, čili pan předseda hospodářského výboru se ozval a prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Faktické poznámky. Nejdřív kolega Urban, pak pan kolega Vondráček.
Pokud bude spadat ČOI pod Ministerstvo spravedlnosti, pak bych to chápal. Ale nespadá. Spadá, je to přímo řízená organizace Ministerstvem průmyslu a obchodu.
A opravdu si myslím, že to posouzení bude právní. To znamená, já si myslím, že jsme schopni úzce spolupracovat s hospodářským výborem.
Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Bendla.
Nicméně musím říct, že si myslím, že garančním výborem by měl zůstat hospodářský výbor, že mu to věcně patří. Protože platí to, co říkal pan kolega, že téměř všechny problémy tady jsou právní. V okamžiku, kdy projednáváme zákon, tak se vždycky pohybujeme v oblasti práva.
O tom můžeme rozhodnout, pane kolego, až v tom dalším. Teď jednáme o garančním výboru. Pan kolega Rykala. Tak to byl pan kolega Chvojka. Nyní pan poslanec Kováčik. Tak pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče.
My tady to právo tvoříme v Poslanecké sněmovně, aspoň ten dojem mám z toho aspoň někdy. Ale prosím vás pěkně, nepřepracovávejme kompetenční zákon oklikou. Ale nedělejme z toho tak trošku guláš nebo bramboračku a postupujme skutečně tak, jak i třeba kompetenční zákon nám dává ty šance. On to nenavrhl úplně explicitně, navrhuji tedy, aby projednal tu věc i zemědělský výbor.
Děkuji panu kolegovi Pavlu Kováčikovi. Ještě pan poslanec Marek Benda také s faktickou poznámkou. Očekával jsem po změně jednacího řádu, kdy tato debata nastane.
Jenom jsem chtěl spíše upozornit, že až bude zase opozice obviňována, jak tady obstruujeme, tak máme asi 25minutovou debatu o tom, kdo bude garančním výborem, která je téměř výlučně koaliční.
Určitě je to pravda. Rozhodneme hlasováním, protože to ani jinak není možné. Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o původním návrhu organizačního výboru, aby garančním výborem... Kolegyně Bohdalová se nehlásila s faktickou poznámkou?
Dámy a pánové, vážená kolegyně předřečnice, já nechci dlouho zdržovat. Já bych chtěl začít jenom pointou jednoho slovenského vtipu, která říká - zvonku to tak vyzerá. Podívejte se, já si myslím, že každý rozumí v této Sněmovně médiím, dopravě a zdravotnictví. Já si myslím, že v tom pokračujeme. Já nechci říkat, že to, co jste tady řekli vy i další člen vašeho klubu, nejsou tak úplně pravdy. A nechtěl bych už vůbec říkat, že jsou to polopravdy. Ale my tu máme schvalovat zprávu o hospodaření televize, nikoliv o činnosti. Prosím, směřujme k tomuhle tomu. Protože ta televize... Ze zásady novináři nějak poslance nemají rádi. A do koho ti chudáci mají střílet? No tak střílejí do nás. Ale s médii se neválčí.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Máte samozřejmě a nepochybně plnou pravdu. Jenže kde jste byl, když já jsem mluvil? To já vím, ale asi jste mě neposlouchal, protože já jsem mluvil pouze o hospodaření, nikoliv k obsahové náplni České televize.
Děkuji a další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Komárek. A jenom malé upozornění.
Děkuji, paní předsedající. Protože já bych do toho skutečně rád vnesl trošku pořádek. Já si taktéž myslím, že s médii se neválčí. Myslím si, že politici by se neměli k obsahu vůbec vyjadřovat, neměli by se vyjadřovat ani k tomu, jaké pořady jsou dobré a jaké pořady jsou špatné a kolik které stojí nebo kolik které nestojí. Nemůže to ovlivnit ani Rada České televize. Podle zákona je Česká televize zcela nezávislá a za program odpovídá pouze její ředitel. Problém je dvojí. Ten zákon dává Radě České televize příliš malé pravomoci z hlediska kontroly hospodaření České televize. Ovšem toto jí současný zákon neumožňuje. Druhou vadou tohoto zákona je, že televize dává odděleně zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření. Určitě byste na něco takového nepřistoupili. Ale pozor, toto není kritika České televize. Děkuji a teď se vzdávám slova, protože budu přerušen.
Přerušuji v tuto chvíli projednávání tohoto bodu. Vrátíme se k němu po obědě. A nyní prosím, aby další bod, což je Návrh na volbu členů Rady České televize přednesl předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník a zopakoval nám kandidáty, kteří postupují do druhého kola.
Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Jsme v druhém kole této volby. Nyní se o dvě místa v uvozovkách utkají čtyři zájemci, kteří postoupili do druhého kola. Těmi čtyřmi zájemci budou Václav Cílek s 28 hlasy, Martin Doktor s 38 hlasy, Zdeněk Šarapatka, který získal 76, a Daniel Váňa, který získal v prvním kole 75 hlasů.
Pane kolego, já se moc omlouvám, ale poprosím o klid!
Já dodám, měli jsme opět mnoho neplatných lístků, tak ještě jednou trpělivě připomínám. Kandidáta, pro kterého hlasujete, označíte kolečkem, zakroužkujete číslo před jeho jménem. Kandidáta, kterého nechcete, označíte křížkem na tom čísle před jeho jménem. V ideálním případě by tedy na volebním lístku měly být dva kroužky a dva křížky. Nyní vás tedy zvu do Státních aktů.
Přerušuji projednávání tohoto bodu. Přerušuji i dnešní jednání do 14.30, kdy se znovu sejdeme a budeme pokračovat v daném programu.
Současně jsem ale také avizovala, že sdělím na plénu svůj postoj, který vůči tomuto zákonu mám, protože vzbuzuje z mé strany značné rozpaky. Zde je také možné vyjádřit souhlas. Další dva body jsou z mého pohledu problematické, a proto toto stanovisko říkám. Navrhuje se zrušení tohoto dosud neúčinného zákona o úrazovém pojištění. Děkuji za pozornost.
Prosím, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura s přednostním právem.
To, že to dali do rozpočtu, budiž. Ani zdaleka. Týká se to kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví. Má osm oblastních poboček, inspektorátů. Takže vždycky jak levice, odboráři, říkají, jak se privatizuje ta státní moc a jak je to špatně, když to nedělá všechno stát, tak když to dělají odbory místo státu, je to dobře a ještě stát za to platí. Věřím, že to i pan předseda sociálního výboru a ostatní členové garančního výboru podpoří, protože myslím, že to zdůvodnění je logické a správné.
On mě nevyprovokoval. Ale přesto pár slov. To se vracím k Ústavnímu soudu. Takže to je jedna záležitost. Já nic proti tomu nemám. A tady bych chtěl připomenout některé věci, které se odehrály v Evropě. Evropa ústy Junckera jasně dala najevo před dvěma měsíci, že se bude posilovat evropský sociální dialog, že se bude posilovat i finančně. A apel na národní legislativy byl, aby to dělaly také. A nejsou to jen odbory. Já rozumím tomu, že to tak bylo řečeno, ale spíš tam vždycky byl tlačen ten odborový subjekt než ten zaměstnavatelský. To zatím platí, to nikdo nezměnil.
Ještě pár vět k samotnému obsahu zprávy, které jsem minule nezmínil. Proč chybí náklady na výrobu jednotlivých typů pořadů, hodinové náklady na výrobu zpravodajství na České televizi, náklady na české filmy, které Česká televize koprodukuje, a další jiné podstatné náležitosti. Bývalý radní České televize také veřejně uvádí, že tato organizace vyvedla mnoho peněz do spřátelených firem, které se dříve pohybovaly v komerčním prostředí, a pak teprve začaly získávat zakázky od České televize. Dokonce se prý řešila i firma, která pro Českou televizi zajišťovala osvětlení, a přitom tyto technologie televize má a nepotřebuje již nikoho dále najímat. A tak dále, a tak dále. Na závěr mi dovolte, vážené kolegyně a kolegové, abych zopakoval svůj původní návrh. A každý správný hospodář by si měl své vynakládané prostředky dobře ohlídat.
Tak to jen pro vysvětlení. Prosím, máte slovo.
Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Který výbor dále navrhujeme? Prosím, pane poslanče. Očekávám návrh. Prosím.
Navrhuji zemědělský výbor.
Ano, zemědělský výbor. Má někdo další návrhy na přikázání jiným výborům než garančnímu projednání? Budeme tedy hlasovat o těchto dvou výborech. Kdo je proti? Nyní výbor zemědělský. Kdo je proti? Děkuji vám. V obecné rozpravě nezazněl návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty, proto lhůta k projednání zůstává podle zákona 60 dnů pro všechny výbory. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, já to vezmu velice stručně. Tento návrh zákona byl projednán ve výboru hospodářském, který jej doporučil...
Požádám Sněmovnu o klid. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, na levé části, na pravé části Sněmovny, prosím o klid. Pokud diskutujete, včetně předsedů poslaneckých klubů, s některými svými kolegy o něčem jiném, prosím, diskutujte v předsálí.
Děkuji za slovo. Já děkuji oběma výborům a věřím, že tento návrh získá i podporu Poslanecké sněmovny.
Musíme tedy hlasovat o garančním výboru. Navrhuji tedy, abychom určili výbor pro sociální politiku výborem garančním. Není tomu tak. Kdo je proti? Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Požádám ještě o přípravu paní kolegyni Putnovou, která je zpravodajkou za výbor hospodářský.
Já je nebudu komentovat.
Dobré dopoledne. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 376 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Toto je oficiální usnesení. Pozměňovací návrhy přijaty nebyly.
Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu ve druhém čtení. Mám do ní pět přihlášek, ale eviduji přihlášku s přednostním právem nejdříve paní zpravodajky paní kolegyně Putnové, potom přednostní právo pana předsedy klubu ODS a pak budeme pokračovat podle přihlášek.
Ráda bych reagovala na námitku pana poslance Komárka ohledně snížení či nesnížení bezpečnosti silničního provozu v případě zákazu politické reklamy. Tím chci říci, že pokud by tato poptávka nebyla, bylo by rozhodně těchto billboardů méně.